Zopakuji tedy otázky, které jsem před dvěma měsíci položil vašemu předchůdci Blatnému. Bohužel jsem dostal jen vysvětlení, že dokud máme uzavřené okresy, řešení této věci musí počkat. Za prvé - máte nějaký odhad, kolik lidí by k nám mohlo přicestovat, kdyby padla zbylá cestovní omezení pro nesezdané partnery?
Děkuji za dodržení času a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, odpovídám na interpelaci "cestovní omezení pro nesezdané páry ze třetích zemí". Ve druhé otázce sděluji, že bývalý ministr zdravotnictví pan Roman Prymula učinil vámi zmiňované prohlášení v jiné epidemiologické situaci. Pokud se epidemiologická situace bude zlepšovat, je pravděpodobné, že v následujících měsících dojde k rozvolnění v oblasti přicestování manželů a nesezdaných partnerů, občanů ze třetích zemí, kteří na území České republiky mají dlouhodobý pobyt. Děkuji za pozornost.
To mi nebylo vůbec zodpovězeno. A co se týče manželů, tak co vím tedy, tak není pravda, že manželé v tuto chvíli nemohou přicestovat.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jde o věc zásahů policie ve zdravotnických zařízeních, kde dochází neustále k porušování práv rodičů, kteří se domáhají být přítomni u ošetřování jejich nezletilých dětí. Jsem si vědom, že za určitých situací může dojít k omezení tohoto práva a nelze to činit takto paušálně. Vzhledem k tomu, že stále více rodičů je informovaných, dochází k vysokému nárůstu případů, kdy je policie do nemocnic volána, a to jak rodiči, tak i lékaři.
Děkuji. Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů. Interpelovat bude pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Sám ze své vlastní zkušenosti, ne sice z mé rodiny, ale z přátel, kterým jsem sehnal Isoprinosine, Ivermectin, nikdo neměl žádný těžký průběh choroby. To jsou velmi závažné informace, které by ve finále mohly vést k obvinění mnoha lidí z podílu na smrti těchto zbytečných obětí. Jakým způsobem hodláte s těmito informacemi naložit? Děkuji za odpověď.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Pro české teplárny to je katastrofa, nemohou si dovolit teplo zdražit. To by znamenalo fakticky okamžité zhroucení centrálního zásobování teplem. Jejich případné uzavření by nemělo jen velké sociální dopady, znamenalo by to také významný úbytek zdrojů pro Modernizační fond, který je naplňován z prodeje povolenek.
Děkuji za dotaz. Emisní povolenky a jejich postupné zdražování má obecně motivovat transformaci teplárenství. Sektor našeho teplárenství již na tuto transformaci využije relativně velké množství finančních prostředků. Problematické je, že nárůst cen emisních povolenek je příliš rychlý a také rychle odčerpává finanční prostředky, které pak nemohou být reinvestovány do dekarbonizace tepláren. Velká část těchto programů je využitelná právě pro sektor teplárenství s cílem pomoci k jeho urychlené dekarbonizaci. Jedná se především o investiční dotace pro změnu palivové základny a modernizaci rozvodů tepelné energie, ale také o dotace na výstavbu nových soustav zásobování tepelné energie nebo jejich modernizací. První ostrá výzva v programu HEAT by měla být spuštěna na konci tohoto měsíce. Řada dílčích opatření již byla v minulosti také provedena. V tomto ohledu se jedná zejména o snížení daně z přidané hodnoty pro teplo a chlad. Zároveň Energetický regulační úřad připravuje nový, více deregulovaný model cenové regulace teplárenství. Zásadním opatřením pro podporu teplárenství je však také materiál, který zde vy jako poslanci máte aktuálně již delší dobu na stole. Tento návrh do Poslanecké sněmovny vláda České republiky předložila již před rokem a nyní v těchto dnech máme již asi poslední možnost, jak tento zákon posunout, a pomoci tak českému teplárenství. V současné době se nacházíme z pohledu času v krajní situaci, kdy hrozí velké riziko neschválení tohoto návrhu zákona v tomto volebním období. To by pro modernizaci českého teplárenství znamenalo velké problémy až katastrofu, kterou bychom neměli připustit. Asi jste také zaznamenali mnohá prohlášení zástupců energetického sektoru s apelem na urychlení chválení novely zákona.
Děkuji.
Vy jste, pane premiére, samozřejmě jednak popsal situaci a zmínil jste některé věci, které samozřejmě jsou nám všem známy. Ještě mám jednu otázku, jestli zvažujete také možnost na úrovni Evropské unie požádat o výjimku ze systému EU ETS.
Prosím o odpověď na doplňující dotaz.
Ano, emisní povolenky. Nikdo tomu nerozumí, jak to vlastně funguje, a to, že to ničí náš průmysl, tak to je úplně jasné. My jsme samozřejmě deklarovali, že konec uhlí v Čechách je 2038, aby zkrátka tyto sektory měly možnost se na to připravit.
Lázeňství jako obor projde transformací s ohledem na změnu skladby jejich klientely v kontextu geopolitické situace. Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že Ministerstvo zdravotnictví podporuje lázeňství v České republice a je naší dlouhodobou snahou navrátit lázně co nejdříve do běžného provozního režimu s odpovídajícím vytížením kapacit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.
Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz.
Těch se skutečně můj dotaz netýkal a skutečně jsem se ptal na plnohodnotnou lázeňskou léčebně-rehabilitační péči. Takže jenom možná, abych to shrnul, případně doplnil tu otázku. Ještě abych se vrátil k těm necovidovým pacientům. U některých indikací už nyní je to vnímáno velmi negativně.
Přečtu omluvu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, skutečně je to tak.
Další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Vážený pane ministře, na stránkách nahlížení do Katastru nemovitostí se objevila zpráva, která upozorňuje návštěvníky stránek na změnu fungování portálu, která by měla začít platit již v červnu tohoto roku. Změna má spočívat v tom, že nepřihlášeným uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo pomocí účtu dálkového přístupu do Katastru nemovitostí. Z velké části se přitom jednalo o nezákonné vytěžování databáze softwarovými roboty - automaty. Tak by se přece automatičtí roboti měli jakýmsi způsobem zablokovat a nemohlo by docházet k nelegálnímu vytěžování databáze. Samozřejmě že nechci předstírat, že jsem v informatice tak doma, abych mohla formulovat konkrétní doporučení, spíše chci jen říci, že takové řešení považuji za nepřiměřené, a prosím o jeho přehodnocení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jde o dětské skupiny. Takže ta moje otázka, protože ty fixní náklady jim trvají, je, jestli máte ještě nějakou možnost, jak jim ještě jinak pomoci.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji paní poslankyni za tu interpelaci. Několik týdnů a dlouhodobě - to pak řeknu v té druhé části - řešíme to, že dětské skupiny mají opravdu zvýšené mimořádné náklady spojené s pandemií. Ty vyeskalovaly v době, kdy jsme kvůli té další vlně museli, tuším, že na začátku března, zavřít poprvé z rozhodnutí vlády i předškolní zařízení.
Provedl jsem vaše odhlášení, prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo používá náhradní kartu. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Na pořad jednání 98. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 19 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 16 odpovědí na písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády, který je omluven. Před chvílí jsem četl jeho omluvu z dopoledního jednání, není možné tuto interpelaci projednávat a bude projednána v nejbližším dalším možném termínu. Projednání bylo přerušeno Sněmovnou do přítomnosti předsedy vlády. Není možné tedy pokračovat, ta překážka neodpadla, budeme se jí zabývat příště. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády. Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Není možné ji v tuto chvíli projednat. Další v pořadí je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Další na řadě je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně. Ano, je tomu tak, je omluvena z dopoledního jednání. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, není možno pokračovat. Paní poslankyně Olga Richterová interpelovala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pracovní rehabilitace. Taktéž toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. Následuje interpelace na ministra obrany Lubomíra Metnara, který odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory Českého leteckého obranného průmyslu. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti ministra. Pan ministr Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Jana Skopečka ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele Armádního sportovního centra DUKLA. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Pan ministr je také omluven dnes z pracovních důvodů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Vy totiž, když něco skvěle funguje, tak se na to neptáte. Ani na Bečvu nemám dotaz dneska. Skandál, od září tady mystifikujete lidi, všichni vědí, kdo to udělal. V pátek ráno tam letím, do Porta, a tam sedím se všemi.
Čas, pane premiére.
Vy mi napíšete, já vám odepíšu. Takže ne, nebudu chodit, sorry. Takže to řešíme, a když to bude všechno připravené a perfektní, tak samozřejmě všechny s tím obeznámíme. Pracujeme na realizaci QR kódu a ve druhé polovině května testujeme naše řešení s Evropskou unií, pro paní Kovářovou. Ta už odešla, byla na kameře a už jde pryč, už ji to nezajímá. A možná se kouká v televizi někde. A postupně samozřejmě otevíráme další věci.
Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu, zákony - druhé čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 527, což jsou ústní interpelace. Omlouvá se pan ministr Petr Arenberger dnes z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.
To si máme tady jako poslanci mezi sebou ty návrhy jakoby jenom diskutovat a projednávat? Bojím se oprávněně.
Děkuji. Pan Benešík má dnes přednostní právo.
Ty body jsou pevně zařazené. Na volené zástupce lidu! To jsou důležité a vážné věci.
Paní poslankyně Válková k pořadu schůze.
Nemám přednostní právo, k pořadu schůze, jenom pro uklidnění některých kolegů.
Děkuji. To znamená, přijdou ministři? Jste schopen zabezpečit aktuální ministry k jednání k jednotlivým bodům?
Jednací řád nestanoví povinnost toho, který by asi měl být co nejvíce resortní, aby zde byl přítomen. Jestliže máme navrhovatele, máme zpravodaje a je zde aspoň nějaký člen vlády, tak můžeme pokračovat. Děkuji. Já jsem s panem premiérem o tomhle naposled mluvil včera osobně, když byl tady ve Sněmovně.
Je ale dobré připomenout, že právě díky těmto studiím mají čeští pacienti přístup k moderním medicínským poznatkům. Klinický výzkum pochopitelně, jak bylo uvedeno i v tom zmíněném článku, neprobíhá na živnostenský list, třeba na kosmetické služby, ale ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy Magistrátem hlavního města Prahy. Nevím přesně, o jaké ziskové oblasti se jedná, protože to je vlastně součástí celého daňového přiznání. Pochopitelně že zaměstnanecký poměr generuje v uvozovkách zisk a je součástí tohoto daňového přiznání, čili zřejmě se jedná o tuto činnost. A co se týče tunelování, o tom skutečně nevím.
Já nevím, pane ministře, jestli to děláte schválně, anebo jestli si z nás děláte jenom legraci. Ale já jsem se vás neptal na daňové přiznání, já jsem se vás ptal na to, zdali porušujete zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil příjmy v souladu se zákonem. To byste jako člen vlády měl vědět. To jsem si mohl opravdu přečíst jenom na internetu. Ale já vás žádám, abyste zveřejnil, jaké jste měl příjmy z podnikání.
Veškerá bilance je v mém daňovém přiznání.
Děkuji a další vystoupí paní poslankyně Jarošová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Děkuji za slovo. Na jednu stranu tedy otevřete živnosti, které jsou po tak dlouhé době skoro zničeny, a místo pomoci jim diktujete podmínky, za kterých mohou podnikat. Pro kadeřníky, pedikéry, kosmetické salony je to další rána místo toho, aby se postavili na nohy, místo toho, aby měli možnost se vzpamatovat. Dříve mohli třeba kadeřníci, pokud zůstanu u nich, stříhat tři, čtyři lidi naráz. Vydělali si tím, byli tak zvyklí. Dneska musí mít jednoho klienta. Tímto způsobem jim klesnou tržby na třetinu a ještě to diskriminační testování. Pane ministře, kdy plánujete od těch šílených podmínek ustoupit, aby mohli začít podnikat, aby se mohli vzpamatovat?
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, a to jak pro kadeřníka, tak i jeho klienta. Spolu s touto podmínkou jsou upraveny podmínky organizační, tedy rozestupy mezi křesly, výkon služby jeden na jednoho. Je to v souladu s pandemickým zákonem, kdy vlastně veškerá tato omezení souvisí se závažností epidemické situace.
Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem položit doplňující dotaz, takže se posuneme k další interpelaci, a tou je interpelace pana poslance Petra Třešňáka na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ačkoliv se situace v oblasti epidemie stále zlepšuje, tak stále zůstává v platnosti nutnost udržovat trasovací systém. K tomu mám několik jednoduchých otázek, budu velice stručný.
Ani to nebylo jen tak. Nejprve ji musel doporučit obvodní lékař, pak zasedala sterilizační komise, následně ji podepsal primář a ředitel nemocnice a vždycky musel být souhlas ženy, což byla základní podmínka k provedení sterilizace. Lékaři z České gynekologické a porodnické společnosti nám řekli na petičním garančním výboru, že nemají žádné informace o násilné sterilizaci, a to jsou pánové, kteří už těch porodů prodělali za ty desítky let a praxe opravdu hodně. Ale díky tomuto zákonu se ti gynekologové cítí poškozeni. Přímo pan doktor Nový říkal, že má pocit, že se na ně kouká jako na kriminální živly. Přijetím tohoto zákona bychom krom jiného v podstatě potvrdili, že u nás probíhaly nějaké státem systémově prosazené nucené sterilizace jako na běžícím pásu, a to není pravda. Ráda bych ještě jednou poděkovala panu doktorovi Novému a lékařům z České gynekologické a porodnické společnosti a vyjádřila lítost nad tím, jaká se ve společnosti rozpoutala proti nim nálada díky tomuto zákonu a tlačícím ženským neziskovým organizacím.
Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku.
Děkuju, pane předsedo. Rychle to musím říci, i když by se mi chtělo hovořit déle. Já mám pocit, milá paní poslankyně Jarošová, že jsme byly na jiném garančním výboru. Já také chci poděkovat panu doktoru Novému. Vůbec to není pravda, byly to výjimky. Ale Česká republika je povinná dostát svým mezinárodním závazkům a i tyto výjimky, a proto je jich 400, nějakým způsobem kompenzovat. Nemám ráda opravdu populismus a demagogii. A pan doktor Nový velmi hezky prezentoval ten postup a to, jak nedocházelo masově ke sterilizacím. Ano, děkuji. Čili já bych byla ráda, kdybychom používali přesnou informaci.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych tady zdůraznit, že pro ně v této době je stejně důležité jako finanční odškodnění také uznání společnosti, uznání našeho státu, že se tyto nedobrovolné sterilizace děly. Tohle se řešilo od roku 2005, kdy závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv uvádí, že ve skutečnosti ve všech případech, které hodnotí veřejný ochránce práv, nelze říct, že ženy souhlasily se sterilizací nebo že byly dostatečně informovány o podstatě a důsledcích takového zásahu, aby jejich souhlas byl právně relevantní. V roce 2012 byla přijata legislativa týkající se informovaného souhlasu při sterilizaci v novele zákona o zdravotních službách. Mezitím samozřejmě probíhaly manifestace takto poškozených osob, například pod názvem Sterilizujte si okurky, a ne lidi, nicméně až do současné doby se nic nedělo. Proto ještě jednou opakuji: jsem ráda, že tento návrh se dostal do druhého čtení. Jak už tady řekla paní předkladatelka, odškodnění by se týkalo maximálně 400 osob. Výše odškodnění je 300 000, což v souhrnné částce činí 120 milionů korun. Také po dobu 14 let Českou republiku opakovaně vyzývají všechny příslušné orgány zabývající se dohledem nad dodržováním lidských práv při Organizaci spojených národů, ať už to je Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen, nebo Rada pro lidská práva a další, aby byl vytvořen odškodňovací mechanismus.
Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Jak paní navrhovatelka, tak pan zpravodaj nemají zájem. Nezazněly žádné další návrhy, které bychom v této fázi hlasovali, já tedy zahajuji rozpravu podrobnou. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se v sále nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova? Je zájem?
Překvapilo mě to, že jste si tedy vyhradili ten čas, a moc za to děkuji.